Bylo to ve stavu legislativní nouze, to znamená v nějaké právní normě, která se používá opravdu velmi okrajově a velmi citlivě. A za třetí to bylo ohnutí jednacího řádu, protože jsme všichni byli svědky toho, co se tady v Poslanecké sněmovně dělo. A vše to bylo samozřejmě jasně připravené. Cituji: "Vláda věděla zhruba od října, kdy jsme my ekonomové upozorňovali, že v souvislosti s vysokou inflací nastane v lednu či v únoru problém, že půjde o velký zásah do výdajů státního rozpočtu. Myslím si, že to zpomalení valorizace důchodů bylo učiněno pozdě. Dovedu ale pochopit strach vlády z prezidentské volby." Konec citace Danuše Nerudové. To je přece naprosto skandální! Proto si vládní koalice nedala i přes doporučení a několikeré apely Národní rozpočtové rady do svého rozpočtu 20 miliard na mimořádné valorizace. Poněvadž politikařili a dopolitikařili to až k Ústavnímu soudu. A nejen u seniorů podlomili podstatnou ztrátu důvěry ve stát. Za hnutí ANO mohu říct, že jsme dodrželi slib a na začátku května podali ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Jaké signály ale vysílala tato vláda? Vždyť na ceny energií, které čtyřnásobně zdražily, je navázáno úplně všechno, co se vyrábí, prodává a konzumuje. A je úplně jasné, že to zastropování energií bylo špatně, vždyť jenom ČEZ má oproti minulému účetnímu období osminásobný zisk. A co udělala tato vláda? Tak to je politika této vlády. Nahrávat energetickým firmám a propagovat cenové slevy řetězců. Po dobu jednoho roku vysílal premiér Fiala spolu s ministrem práce a sociálních věcí Jurečkou jasné signály seniorům, že jim nikdo s těmito děsivými cenami nepomůže. A nejen že nepomůže. Fialova vláda té nejslabší skupině ještě aktivně přitížila. To bude zákon, malá novela zákonu o sociálních službách, která k nám poputuje do Sněmovny. Byli bychom rádi, kdybyste snad asi vůbec neexistovali, protože jste otravné položky ve státním rozpočtu. Chtěli jste moc, a tak ji máte. Uvědomujete si ale, že to je zároveň i moc nad jednotlivými lidskými životy? Uvědomujete si, že to, co uděláte tady ve Sněmovně, má dopad až v té nejzazší výspě naší země, že přímo a nevratně ovlivňujete životy lidí, které sice neznáte, ale spojení s nimi byste měli alespoň cítit? Je to vaše činnost, která způsobila, že mají nižší důchody. Vaše neustálé vymlouvání se na Ukrajinu, které způsobuje, že se k existenčním problémům našich seniorů přidává temný strach z války. A podtrhují to různá vaše prohlášení na sociálních sítích a v poslední době i ve veřejném prostoru. K tomu všemu ještě přidáváte obvinění, že kvůli vyšším důchodům by nebyly peníze ani pro mladé rodiny na navýšení příspěvku na péči nebo samozřejmě rodičovského příspěvku. Pobízíte naše seniory, aby se cítili hloupě a provinile? A o tom je i tady tento zákon. Je to jen změna parametrů, která se bude týkat lidí, kteří jsou, nebo kteří jdou do důchodu za pár let. Jaké podmínky jim tedy změníte? Už tady bylo několikrát řečeno, jsou to samozřejmě podmínky u předčasných důchodů. Ti důchodci nepřicházejí s nataženou rukou, aby žádali o důchod. To je nároková část, která se vypočítává na základě toho, kolik třeba dětí vychováte, jaké máte příjmy, jak dlouho studujete, jak dlouho platíte pojištění a tak dále. Není to žádná sociální dávka! Proto já jsem proti změně tady u těchto mimořádných valorizací, u zákona, který nesmyslně měníte, protože nejste schopni nic udělat s inflací, a který jako pojistku tedy spouštíme jednou za 15 let. Je pravdou, že jedna třetina lidí opouští (?) důchody předčasně. To B tam vůbec není. My jenom natvrdo měníme předčasné důchody a jejich parametry. Ve státní kase je díra o velikosti několika set miliard. Nerozumím tomu, proč berete jednotky miliard důchodcům a stovky milionů mladým rodinám. No protože jsou to pro vás snadné cíle. Důchodci, kterým jste snížili valorizaci, a maminky, kterým třeba chcete vzít školkovné, vám nepřijdou demonstrovat před Úřad vlády, a to ani zdravotně hendikepovaní. Místo pracného řešení inflace a rozpohybování národní ekonomiky, kterou jste zadřeli, se zabýváte škrtáním podpory pro ty, kteří se bez ní neobejdou. Tohle je skutečná neúcta k lidem.
A zdaleka se nedíváme jenom do Eurostatu. Takže je zcela zjevné, že se toto neuřídilo. Říkám to proto, že bojovat s inflací znamená, že musíme pochopit, jaký je její charakter. A na podzim roku 2021, ano, byla tažena především poptávkou. Zlom ovšem nastal v okamžiku, kdy se hlavní příčinou už stávaly ceny energií, to znamená, ty byly ještě umocněné určitou mírou nejistoty spojené s válkou a samozřejmě s vývojem cen na evropském trhu, s plynem. Firmám pochopitelně rostly náklady, to začaly promítat okamžitě do cen. Tehdy před zvyšováním úrokových sazeb varoval člen Rusnokovy rady České národní banky a z mého pohledu jeden z nejzkušenějších centrálních bankéřů v Česku Oldřich Dědek. My jsme říkali něco podobného, a vy nás okamžitě napadnete, že jsme zase z populistického tábora. Takto to říká Oldřich Dědek. Bytostně si stojím za tím, že vláda selhala v boji s inflací. Popřela navíc sama sebe. Ještě před dvěma roky tvrdila, že se jedná o Babišovu drahotu. Jenomže my jsme opatření navzdory tomu, že to nebyla žádná naše drahota, ale že to byl důsledek covidové doby, což každý, kdo vystudoval alespoň pár týdnů ekonomické školy střední, musí vědět, tak my jsme opatření udělali. Proč jste neregulovali okamžitě? Dvojnásobná. A tedy znovu říkám, že kdyby ano, tvrdíte, že byste to tak jako tak udělali, proč jste to tedy neřekli zavčasu? Proč jste se nezavázali před volbami, před vašimi voliči, že změníte ten mechanismus? A pak bych bral tuhle vaši argumentaci. My jsme to říkali jasně před volbami, že to uděláme, že to snížíme, že to je neudržitelné. Ale nic takového jste neřekli. Vůbec nic takového tam nepadlo. Nebo jste to cíleně zapřeli, já nevím. Můžete říct teda, dobře, změnila se situace, je válka, je krize. Jestliže tvrdíte, že v minulém roce se zásadně změnila situace, tak proč jste na podzim nepřišli s tím, že se to bude všechno měnit? Kandidátka na prezidentku paní Danuše Nerudová ve své bezelstnosti tento týden řekla, že valorizace byla pozdě proto, že by se volby ovlivnily. To je prostě fakt.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Okamura a připraví se pan předseda Babiš. Ještě než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, na dnešní Fialovou vládou svolané mimořádné schůzi chce vláda prosadit zákony, kterými srazí důchodce do bídy. Hnutí SPD zásadně odmítá vládou navrhované zvýšení věku odchodu do důchodu a zásadně odmítáme i snižování valorizace důchodů. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění není žádnou důchodovou reformou, kterou Fialova vláda lživě slibovala. Jde jen o sérii několika parametrických úprav, které mají vést ke snižování růstu důchodů a poškodí jak současné, tak i budoucí důchodce. To, že vláda snižuje valorizace, musíme zasadit do celkového kontextu vládních opatření a stavu naší ekonomiky. To jednak zvýší tlak na lékaře a pochopitelně ani tyto léky nebudou zdarma. Zaplatí je zdravotní pojišťovny, kterým ale vláda neustále bere peníze. Navíc se vláda chystá na příští rok opět ukrást dalších 14 miliard korun z peněz na státní pojištěnce, tedy z peněz, které občané poctivě odvedli v rámci zdravotního pojištění. Zdravotním pojišťovnám, a tedy zdravotnictví, to bude logicky chybět. Co přijde, až pojišťovny nebudou mít na platby zdravotníkům? Signály už někteří ministři Fialovy vlády vyslali: chtějí zavést regulační poplatky v nemocnicích. Nic nového pod sluncem, už to tu bylo.
Prosím, máte slovo.
A často jsou to starší generace. Z té jejich nemovitosti, kde bydlí? Doslova už to není ani z ruky do úst, protože už nemají ani, co vzít do té ruky často za nějaké adekvátní jídlo. To je přece šílený úplně. To je šílená situace úplně. Nemají úniku už ti slušní lidi. No a vy jste neudělali nic! Takže my máme jedny z nejdražších potravin v Evropě a naši občané prostě jezdí za levnějšími nákupy do Polska a do Německa. Nejenom tím, že vy zdražujete plošně životy všem, i těm důchodcům, ale všem občanům, ale zároveň je to ukázka té vaší nekompetentní politiky. Protože logicky peníze, které občané vydělají v České republice, naši občané, tak cílem jakékoliv alespoň trochu kompetentní vlády by mělo být, aby občané utráceli ty peníze zpátky v České republice, zpátky do českého rozpočtu. Ale to premiér Petr Fiala neví. Neví to ani ministr financí Stanjura. A pak řeknete, že není na důchody! Vždyť to není pravda, na důchody je přece! Ale to by tady nesměla být vaše vláda. Vy nás dostáváte do takového, řekl bych, finančního kolotoče, koloběhu, kde prostě je to jedna chyba za druhou! To je úplně neuvěřitelný! To je fakt úplně neuvěřitelný. Protože na Piráty se zapomíná. Ale že necháváte úplně stranou v té vaší vládní koalici Piráty! Takže tady se trošku divím, a možná je to inspirace pro vás ve vládní koalici, ostatně proto o tom hovořím, abyste se zaměřili mezi sebou na kritiku Pirátů. Pan Stanjura, ten to nevidí vůbec, ministr financí, ten říká, že je to správně a dobře. A jak tak koukám, tak preference mají třikrát větší než lidovci. Že když třikrát tři nebo třikrát, dokonce snad třikrát tři, tak to právě říkám, tak já vám to chci jenom připomenout, abyste se zaměřili na Piráty. Říkám to schválně samozřejmě i z toho důvodu, že nám to pak vyhovuje, když se trošku pohádáte mezi sebou a rozklížíte, ale já myslím, že vy jste... Dnes jsem někde četl článek, že zase někde říkal, že tedy nějakou koncepci dostupného bydlení chystá a představí. Nemají nic. Takže to je skutečně potřeba tady říct a je to prostě fakt. Takže to jsem vám chtěl jenom na takovou radu v rámci pětikoalice.
Tak já říkám ne, nezvládnou. Běžte si sednout na linku tísňového volání aspoň na jediný den. Uvědomíte si, že je tu obrovské množství lidí, kterým stačí vzít málo, abyste jim nakonec vzali všechno. Mluvím tady o lidech, kteří dali této zemi drtivou většinu svého času a mládí, ale teď se nedokážou ohnout, aby si umyli nohy. Jsou to lidé, kterým se třesou prsty tak, že si nedokážou zapnout knoflík. Mluvím o lidech, kteří chtějí jen něco málo, ale to málo potřebují absolutně.
Hezký večer, dámy a pánové. Nyní zdravím paní poslankyni Adámkovou, která je přihlášena s faktickou poznámkou, a předám jí rovnou slovo. Prosím, máte slovo. Já děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo paní kolegyně Pastuchové, tak načtu dvě omluvy. Paní poslankyně Adámková se omlouvá od 23.45 ze zdravotních důvodů a pan předseda vlády se omlouvá ze zdravotních důvodů od 23.00 hodin, tedy Petr Fiala se omlouvá od 23.00 hodin. Nyní už paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Novák.
Tak tři čtvrtě na jedenáct. Teď přišel pan ministr Síkela, takže tři. Takže to je asi tak, jak se navzájem posloucháme a jak ta schůze je strašně důležitá. Ale až se bude hlasovat, tak tady bude zase všech koaličních poslanců tolik, aby přehlasovali i to, co bylo navrženo, a to zamítnutí v prvním čtení. Nebyli tu ještě ministři, kteří by s takovou vehemencí podporovali mezigenerační konflikt. Je zde vláda, která s jistou zvrhlou dávkou škodolibosti štve děti proti rodičům a prarodičům. Taková míra cynismu a politického kalkulu zde, co si já pamatuji, ještě nebyla. Argumentace vlády, že je potřeba snížit důchody, protože jinak penzisté a budoucí důchodci zadluží své děti, je nejen nepravdivá a nebezpečná, ale především neuvěřitelně hloupá a je věcnou ostudou KDU-ČSL, že na ni přistoupila. A je pro mě naprosto nepochopitelné, že v čele tohoto rozeštvávání rodin mezi sebou stojí pan předseda, nyní pan ministr, vaším prostřednictvím, pan ministr Jurečka. Ve snaze zalíbit se koaličním partnerům a udržet si pozici neváhal ani na chvilku hodit přes palubu nejen jednu z hlavních hodnot křesťanských demokratů, ale především lidi samotné. O křesťanských hodnotách ani nemluvím. Pan ministr se rád chlubí tím, že důchody za tu dobu, co je ve vládě, přesáhly v průměru 20 000 korun. Ale už nedodává, že je to proto, že on a jeho kolegové nechali vyrůst inflaci až téměř k 20 %, a také proto, že doposud byl valorizační systém nastavený tak, aby důchodcům inflaci kompenzoval. Takže pokud se tu pan ministr a pan premiér chlubí tím, že penze jsou dnes v průměru přes 20 000, tak by také měli dodat proč. A o tom cudně mlčí i ve svém dopise, který na státní útraty rozeslal seniorům. Asi nedopatřením mu z toho vypadlo, že v době, kdy nastupoval do vlády, stál chléb zhruba 30 korun, dnes je to 50 a výše. O cenách nájemného a energiích mluvit nebudu. To zde zaznělo už mockrát. I v tomto směru doporučila vláda lidem, kteří celý svůj život pracovali a odváděli daně, ať si skočí pro podporu do fronty před pracák anebo ať vyberou své životní úspory, které měli na ten důchod, aby si přilepšili. Tato vláda opakovaně straší mladé lidi a lidi ve středním věku a říká jim, že pokud jejich rodiče mají mít důstojnou penzi, tak oni na ni budou muset vydělávat. Velmi empatické vyjádření.
Dluhy z poplatků nemocnice později prodala lichvářské firmě, která si nasadila svoje úroky, najala exekutory, a když dluhy lidem narostly, začala řádit a sdírat lidi o peníze. To jen k tomu, co důchodce ze strany Fialovy vlády zase čeká: menší důchody a zároveň poplatky, kde to půjde. To navrhuje Fialova vláda. Potrestat ty, co si našetřili a zaplatili ze svého na vlastní bydlení, to je skutečně v uvozovkách velmi pravicové a prorodinné. To myslím samozřejmě ironicky. To, co tady navrhuje Fialova vláda, je samozřejmě proti všem pracujícím a slušným lidem. Zdražování všeho je skutečně v uvozovkách ukázkový boj s inflací. Někdo v uvozovkách vládu omlouvá, že holt ve vládě není jediný odborník. Jediný ekonom tam není. Zatímco my si třeba ještě něco vyděláme, tak staří lidé kvůli škodlivé a nekompetentní Fialově vládě právě teď přicházejí nenávratně o vše, co za svůj život vydělali. Ten skutečný hnus ze strany vlády je v tom, že v případě většiny důchodců mají úspory ti, kdo celý život pracovali, a těm jejich úspory znehodnocujete, zatímco ti, co celý život byli na dávkách, se smějí. A za SPD říkám, že my budeme samozřejmě nadále bojovat za všechny slušné i pracující občany. Jak jsem již říkal, co vláda předkládá, není žádná důchodová reforma. Vládě jde totiž jen o to, aby snížila důchody a zpřísnila podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Fialova vládní pětikoalice chce snížit tempo řádných valorizací důchodů a ty mimořádné chce rovnou zrušit. To samozřejmě poškodí všechny důchodce a nejvíce ty nízkopříjmové důchodce. Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu zase neodůvodněně a silně zasáhne a poškodí občany, kteří tvrdě celý život pracují už třeba od 18 let v těžkých profesích a mají podlomené zdraví. Tento příspěvek by se navíc podle návrhu Fialovy vlády nestal na rozdíl od současné mimořádné valorizace trvalou a pevnou součástí výměru důchodu. A to je pro nás nepřípustné. To znamená, o to se pochopitelně sníží i ta další valorizace. A s tím samozřejmě SPD zásadně nesouhlasí. A dodejme, že kvůli tomu, že vláda Petra Fialy absolutně nezvládá boj s inflací, už druhým rokem klesají reálné mzdy českých zaměstnanců, což je celoevropský unikát, takže řádná lednová valorizace důchodů bude nižší než jindy už jenom proto, že růst mezd v ní nemůže být a nebude zohledněn, protože zde žádný není. Česká republika je kvůli Fialově vládě pouze jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Takže zcela objektivně je Fialova vláda jednou z nejhorších v Evropě vůbec. Je to nejneschopnější vláda v podstatě v Evropě.
Tedy strany, které se dle aktuálních průzkumů do této ctěné Sněmovny zatím nedostanou, pokud budou kandidovat samy. I když on jim to pan Rychetský vlastně zařídil tak, že pokud se dají dohromady, tak to zvládnou. Využila potenciálu svých státních firem pro snížení schodku státního rozpočtu. A teprve až v této situaci zjistí, že je to málo, ale věřte mi, že by to na řešení současné situace bohatě stačilo, tak pak zahajme širokou diskusi, jejímž výsledkem budou dlouhodobé a systémové změny. Dámy a pánové, vaše důchodová reforma, daňové balíčky a další finanční kutilství bez návaznosti na poradenské ekonomické skupiny, které jste si dokonce sami k tomuto účelu zřídili, budou pro příští vládu - a upřímně doufám, že vy už v ní nebudete - prvořadým závazkem na změnu přesně podle pravidel, která jsem tady před chvílí zmínil. Diskuse, dohoda, shoda. Myslete prosím na naše seniory a stáhněte tuto nesmyslnou novelu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedkyně. Opravte si to prosím.
Prostřednictvím předsedající.
Já děkuji panu ministru za upřesnění. Nemám takový tým jako vy, který by mi něco připravoval, tak jsem rád, že podle svých zkušeností se díváte i na mě. Gratuluji vám, že vám to připravují. Mně nikdo nic nepřipravuje. Mně stačí maily od občanů a vlastní studium toho, co se předkládá.
Prosím, máte slovo.
Já jsem opravdu očekávala, pane ministře...
V obecné rozpravě je dále přihlášena paní poslankyně Hanzlíková, která nyní může vystoupit.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych svůj příspěvek uvedla jednou citací. Toto řekl pan Jurečka v rozhovoru na Primě a jednalo se o otázku rodičovství a navýšení rodičovského příspěvku. A já s ním v tomto plně souhlasím.